Takže řekněte napřímo - a vyzývám tedy členy vlády, kteří to mají na starosti - chceme zatížit podnikatelský sektor výdaji přibližně v hodnotě 9 miliard ročně. Já jsem nepochopil, že by to mělo být placeno z jiného systému než od těch zaměstnavatelů, a o tom je ta debata. A 9 miliard není marginální částka, aby vláda přešla mlčky bez jediného písmenka větu: neumíme to spočítat, nějak to bude.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Když se podíváte do programového prohlášení vlády, se kterým vláda předstoupila před tuto Sněmovnu a získala důvěru, tak tam je uvedeno, že vláda podporuje zrušení karenční doby, ale chce dohodu v tripartitě. Čili nám jde o ten princip. Otázka zní ne jestli se zneužívá nemocenská nebo jaká je praxe, ale otázka zní, jestli člověk má mít nárok na plnění z nemocenského pojištění i v prvních třech dnech nemoci. Já jsem se také nenarodil ve Sněmovně. Než jsem přišel sem, tak jsem působil na místech, kde jsem měl podřízené. A běžná praxe byla taková, že ráno někdo zavolal "jsem nemocný, beru si dovolenou, jestli můžu".
Prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Filip a pak pan poslanec Laudát.
Já vidím, že evidentně se k těm devíti miliardám nikdo nehlásí, ale přihlásit byste se k nim měli. To není tak jednoduché říci "zaplatí to podnikatelé". To je taková oblečená neoblečená. Řeknu, tak jakoby navenek to vypadá že ne, ale ve skutečnosti tak jo, nějak se domluvíme.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já už jenom krátkou poznámku. Mnohé firmy to už mají. A to je dobrá praxe a to bychom měli podporovat a ne hned měnit zákony.
A tady ta falešná argumentace i nálezem Ústavního soudu pokračuje. Přece buď jde o princip pojištění, a oni jsou ti, kteří drží na principy, a když je to pojištění, tak jakmile nastane pojistná událost, od roku 1924 to na území České republiky platilo. Ale přiznejte se, že buď je tady pojistný princip, a potom tedy nemůže být karenční doba, anebo je daň. A nezapomeňte, že v sousedních zemích se neplatí 14 dní, ale šest neděl nebo ještě mnohem delší doba a nemají za to žádné slevy, protože daňová zátěž například ve Spolkové republice Německo je mnohem vyšší, a to nemluvím ani o severských zemích, jako je Švédsko nebo Dánsko. Takže prosím, pokud jsem za principy, tak karenční doba má být škrtnuta.
Já děkuji a prosím s faktickou pana poslance Laudáta.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. bod 120 - ochrana zemědělského půdního fondu; bod 105 - zrušení zákonného opatření Senátu; bod 108 - státní svátky; bod 82 - exekuční řád; bod 79 - působnost MPO; bod 104 - stavební spoření; Tolik tedy pro dnešek. Tolik tedy středa. Zeptám se, zda kolegové souhlasí s tím, že se na tom shodlo grémium Poslanecké sněmovny. Zeptám se, kdo souhlasí s tímto komplexním návrhem z grémia Sněmovny. Nyní má slovo pan předseda Faltýnek, potom pan poslanec Krákora.
Hezké odpoledne, dámy a pánové.
Pan poslanec Krákora. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu?
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Naprosto respektuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny.
Ještě s přednostním právem pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím si, že jsem s tímto návrhem trošku jinde, než jsme se celý den bavili, takže třeba to bude takové odlehčení. Stojím tu dnes před vámi, abych vás požádal o hlas, kterým pustíte do druhého čtení novelu zákona o státních svátcích. Já spolu s dalšími podepsanými poslanci navrhuji, aby 31. srpen se stal nově dnem významným pro českou státnost. Vyslechněte prosím pozorně zdůvodnění tohoto návrhu. Skončilo střídání slabých cizích panovníků. Spojení historicky první české dynastie Přemyslovců se silnou evropskou dynastií Lucemburků přineslo zvrat v našich dějinách a tolik očekávanou stabilitu. Tímto sňatkem, z něhož následně vzešel dědic trůnu, pozdější římský císař Karel IV., byla pozvednuta autorita českého státu a umožněn jeho rozkvět. O tento pozitivní vývoj se zasloužili oba protagonisté zmíněné události. Nám všem je jistě dobře známo, že politické a diplomatické schopnosti Jana Lucemburského posílily českou státnost v evropském měřítku. Je třeba ocenit neobyčejně významné rozhodnutí princezny Elišky Přemyslovny. Vzdala se svých osobních tužeb a zvolila službu českým zemím z pozice královny. Tímto významným skutkem, statečností a odhodláním dala Eliška Přemyslovna českému národu více, než dokázali mnozí velcí panovníci bojem a mečem. Uvedený dynastický sňatek se v dějinách českého státu stal jedním z nejdůležitějších milníků. Dodnes jsme na lucemburské období hrdi a stále si tuto etapu našeho vývoje připomínáme. Ale jen ve spojitosti s Karlem IV. Ve skutečnosti však obrat ke stabilitě a rozmachu české státnosti zahájila královna Eliška. Vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, zamysleme se upřímně nad silou dnešní české národní identity. Pak si budeme muset přiznat, že vyšší city vlastenectví a národní hrdosti se nedaří posilovat a že tato oblast politického působení zákonodárců zůstává zřetelně zanedbána. Doktorka Klára Plecitá ve své studii Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě pronesené na kongresu konaném pod záštitou české Akademie věd konstatuje, že nejhrdějšími evropskými národy jsou Portugalci, Irové, Řekové, Malťané, Kypřané. Naopak na druhém konci žebříčku se nachází Lotyšsko, Litva a bohužel Česká republika. Nedokázali jsme vybudovat v našich občanech národní hrdost, která je základní složkou národní identity. Měla by obsahovat i důvěru v média a mezilidské vztahy. Jedním z problémů současnosti je, že v tempu doby a v záplavě mnohdy zbytečných informací se dostatečně nevracíme do naší historie, přestože se máme k čemu vracet.
A to vždycky v symbióze jednotlivých státních orgánů a zároveň dotčených zastupitelstev obcí. My jsme plošně zdražili, nebo Poslanecká sněmovna plošně zdražila vynětí ze zemědělského půdního fondu bez ohledu na to, jakých oblastí života lidí se to dotkne. To, co tady říkali mí předřečníci, je pravda. To mi přijde jako absolutní nesmysl, hloupost, kterou můžeme společnými silami odstranit a vrátit to do úrovně, do které to patří. To mně přijde jako absolutní hloupost. Já děkuji všem, kteří rozhodli o zařazení tohoto návrhu zákona na dnešní jednání už proto, aby se pak nemohli vymlouvat, že snad o tom nevěděli. Nesouhlasím s tím stanoviskem, že je potřeba to prověřit, jestli tedy ještě je to nutné, či není, protože jsme to měli před pár týdny tady, ten zákon, a myslím, že všechny konkrétní informace k němu máme. Není pravdou, že by zde došlo k nějaké neoprávněné podpoře z hlediska Evropské unie. V tom zákoně, tak jak to bylo dříve napsáno, to nikdy Evropská unie netorpédovala v tomto ohledu. A myslím, že jsme tam veřejně prospěšné stavby, věci, které se týkají podpory bydlení, kde obecně vymýšlíme řadu fondů a různých úlev tak, aby lidé mohli stavět svoje bydlení, že by nám to rozhodně Evropská unie nerozporovala. Je to jenom na nás.
V podstatě taková ta hlavní skupina - je tam výstavba pro bydlení, není tam specifikováno jak, ale je tam výstavba pro bydlení, tam, kde to umožňuje územní plán, což je velice široký pojem.
Tady nejsme nějakou výjimkou. Karenční lhůtu má zavedeno mnoho zemí Evropské unie.
Děkuju, pane předsedo. To je podstata tohoto návrhu.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já osobně podporuji zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.
Takže vím, že k tomu zneužívání dochází.
Děkuji za slovo. Tak potom paní ministryně Marksové, to je jedno, někoho ze členů vlády. Píšou předkladatelé: Návrh má vliv na státní a jiné veřejné rozpočty, jelikož ale dojde ke stejnému efektu jako v případě dopadů na podnikatelské prostředí, nelze je považovat za zásadní. Výši těchto dopadů však ani zde nelze přesně vyčíslit, neboť dojde zřejmě ke změnám vzorce chování dotčených pracovníků, které nelze plně kvantifikovat. A co k tomu je ve stanovisku vlády? Ani jedno písmenko! Vůbec se o tom nemluví. Veřejné rozpočty? To je třeba si říct a podle toho se rozhodovat.
Pan zpravodaj se dožaduje slova, ale musím dát přednost faktické poznámce. Když pustím přednostní, tak potom všechny tři. Dám dvě minuty pro pana předsedu Kováčika s faktickou a potom budou pokračovat přednostní práva. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. My tady hovoříme o tom, že tady hrozí jakési zneužívání.
Nejsou námitky proti záznamu o hlasování, budeme tedy pokračovat. Je zde nějaká námitka proti mému postupu? Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Mám pocit, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly.
Děkuji za pozornost a omlouvám se, že zdržuji.
Já prosím všechny poslance včetně členů vedení Sněmovny, kteří diskutují před lavicemi, aby tak nečinili.
Já vám děkuji, pane předsedo, leč nemyslím si, že stačí prosby v tomto případě. Ale i tak to bylo od vás hezké. Přiznám se zcela upřímně, že jsem hlasoval pro, protože jsem se domníval, že pan poslanec Faltýnek je přístupný racionálním argumentům, že si uvědomuje, že tento bod je procedurálně zcela idiotský. Že pokud se koalice dohodla na tom, že budou nějakým způsobem parametricky změněny sazby u jednotlivých loterií tvrdšího či měkčího hazardu, že je možné implementovat to do vládního návrhu o loteriích, který také budeme projednávat ve středu, a všichni o něm budeme jednat a nikdo z nás nenavrhne jeho zamítnutí. My jsme o tom vedli diskusi na grémiu, vedli jsme o tom diskusi na organizačním výboru. Takže když dovolíte, je to diskuse jenom o tom, co bude tím podvozkem. Jestli tím podvozkem bude vládní návrh, anebo poslanecký návrh poslance, který - a v tom je mi sympatický - do dnešního dne vůbec nepochopil, co předložil. Takže jde jenom o to, co bude tím podvozkem. My jsme přesvědčeni, že tím podvozkem by měl být vládní návrh. Já jsem odcházel z grémia s pocitem, že mi pan poslanec Faltýnek porozuměl. Dokonce si myslím, že mi porozuměl. Takže to pan kolega Faltýnek navrhl, což já si myslím, že je opravdu debilní.
Pane poslanče, já vás prosím, abyste se snažil vyjadřovat slušně.
Že je to opravdu hloupé a účelové a že by bylo nedůstojné Poslanecké sněmovny, aby něco takového schvalovala. A protože jsem v té chvíli důvěřivosti hlasoval pro návrh pana poslance Faltýnka, aniž by mi došlo, že jemu nedošlo, tak prosím o revokaci, protože jsem skutečně hlasoval v rozporu se svým přesvědčením. Takže dávám procedurální návrh na revokaci příslušného usnesení a Poslanecké sněmovně doporučuji, aby nic takového neodhlasovala.
Tak to je procedurální návrh, o kterém bych měl nechat hlasovat bez rozpravy. Já jsem si v záznamu o hlasování ověřil, že pan poslanec Kalousek skutečně hlasoval pro. To znamená, je oprávněn tento návrh podat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Já rozumím boji pana Kalouska za hazard, koneckonců bojoval za něj celý život a velmi úspěšně. Můžeme se ptát samozřejmě jenom proč.
Nejvíce chudiny je za levicovými vládami a levice nejvíc okrádá ty nejchudší, protože jestliže společnost prosperuje, a ta může prosperovat, jenom když děláte pravicovou politiku, pak je i více na veřejný sektor. Není to pravda. Za jakékoliv krize první, kdo úpí a doplácí na to, jsou nejchudší lidé. Lepší je sedět na podpoře." Praxe to ukazuje.
Já vám také děkuji.
Já musím důrazně odmítnout slova pana předsedy Kováčika, kdy říkal, že pravice útočí na ty nejchudší. To prostě není pravda. Když se podíváte i do naší nedávné historie na změnu daňových zákonů, které prosadily pravicové vlády, tak daň z příjmu ti nejchudší neplatí. Kromě toho, že jsou daňové úlevy, tak jsou i daňové bonusy. Neplatí daň z příjmu a ještě mnozí z nich inkasují daňové bonusy. A je to správně, abychom si rozuměli. Tak to prostě není. Není to pravda. Opravdu tohle nepoužívejme. Já rozumím vašemu politickému názoru, že chcete progresivní zdanění majetku. Tomu já rozumím. Děkuji, pane místopředsedo.
Připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, neobávejte se, nebudu diskutovat věcně. Myslím si, že věcné argumenty tady padly v podstatě už všechny. My rok usilujeme o to, aby některé návrhy opozice, které opoziční kluby pokládají za prioritní, byly projednány. Vláda k tomu přistupuje s vážností, kterou tady vidím. A že vám to vrátíme, tím si buďte úplně jisti.
Pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. Jednak jsem rád, že se vůbec opoziční okénko dostalo na pořad. To jsme od roku 2010 do roku 2013 neměli, takže některé věty od některých kolegů mě nerozpláčou. To tady přece 25 let chybí! To nám tady chybí! Ne zrušení nějakého zákona, který zavádí daň. Na to mám jiný názor.
Eviduji další faktickou poznámku a tu má přihlášenou pan poslanec Jiří Koskuba. Máte slovo, pane poslanče.
Dámy a pánové, jenom stručná poznámka. Již několikrát zde zazněly výhrůžky, jak bude vypadat zítřejší den. Ale já si myslím, že místo výhrůžek a dalšího řečnění to prostě můžeme rozhodnout hlasováním. Lidi, já vás moc prosím právě proto, že opozice čekala rok na své opoziční okénko, přestaňme se vzájemně zdržovat.
Výsledkem toho všeho, tedy takové té snahy za každou cenu ušetřit, je stav, kdy převážná většina zaměstnanců zůstává po dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti bez jakýchkoli prostředků, jejich povinnost platit pojistné ale zůstala nedotčena. To může mít samozřejmě vliv na nezanedbatelné zvýšení nákladů na léčení. Známe pouze návrh jednoho ze senátorů, o kterém se začalo mluvit už na konci roku 2014, ale doposud nebyl Senátem projednán a nebyl postoupen do Poslanecké sněmovny. Stejně se vyjádřily i odbory, odborové organizace. No my učitelé a učitelky bychom to viděli trochu jinak, ale přesto. Návrh je také v souladu s právem Evropské unie. Důležité je, že návrh má sice vliv na státní a jiné veřejné rozpočty, ale jelikož dojde ke stejnému efektu jako v případě dopadu na podnikatelské prostředí, nelze je považovat za zásadní. Výši těchto dopadů však ani zde nelze přesně vyčíslit, neboť dojde zřejmě ke změnám vzorce chování dotčených pracovníků, které nelze plně kvantifikovat. Z výše zmíněných důvodů prosím o podporu návrhu zákona a propuštění do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.
Takže prosím, budeme hlasovat o změně zpravodaje, že místo kolegyně Peckové se této role ujme pan poslanec Zavadil. Kdo je proti tomuto návrhu? Těm, co přicházejí, připomínám, že se jedná o změnu zpravodaje. Hlasování má číslo 149, přihlášeno je 162, pro 138, proti nikdo.
Takže já se domnívám, že návrh na zrušení karenční doby je naprosto správný.
Dnešní vládní strany kritizují naše rozhodnutí z minulého volebního období, kdy jsme v souvislosti s druhým pilířem navýšili sazby. Takže pokud se na to podíváte racionálně, nemusíme vymýšlet žádné dotační tituly. Když se podíváte na jinou mou písemnou interpelaci, kterou teprve budeme projednávat, přečtěte si odpověď pana ministra financí, za kterou mu opravdu děkuji, kde je přehled všech dotačních titulů z národních zdrojů a přehled všech částek, které se v roce 2014 vyplatily. Dozvíte se neuvěřitelné informace. Určitě o tom budeme debatovat, jakmile dojde příští čtvrtek na písemné interpelace. To je taky prostředek, kde vzít peníze. Protože dotace ze své samé podstaty jsou nespravedlivé. Dostane to jenom někdo, vybraná skupina. Ale kteří to lépe napíšou, lépe zdůvodní, barevněji, strukturovaněji a tak dále.